Tam se nehraje o ty pětikačky. Protože dnes ani ty kvízomaty nebyly odsouzeny, jak se ukázalo, ta druhá strana má podstatně víc peněz na právníky.
Tak proč tak drakonické vztahy, pokud to nebude soustavné. Děkuji a budu rád, když mi na tyto dva konkrétní dotazy taky v rozpravě odpovíte.
Ano, nyní má slovo paní poslankyně Olga Havlová, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, tento zákon je docela zajímavý, protože se v této Sněmovně projednává už několik let. Zatím bezvýsledně. Klíčové paragrafy zákona se měnily na poslední chvíli. Za nejhorší však považuji, že ze zákona vypadly pasáže o tom, že se zákon vztahuje i na velké dodavatele. Na českém trhu mají významnou tržní sílu nejenom řetězce, ale i velkoproducenti potravin a nápojů, kteří mají oligopolní postavení, a na tyto subjekty ze zákona musí se vztahovat úplně stejně jako na maloobchodní prodejce. Nikdo neudělal analýzu zákona poté, co ze zákona vypadla tato klíčová pasáž. Dnes se tedy bavíme o zákonu, u kterého není řádně zanalyzováno, jak dopadne na trh. Ptám se vás, pane premiére, proč tato klíčová ustanovení ze zákona vypadla. Proč je v zákoně nechcete? Na tuto otázku jsem se vás ptala už posledně a nedostala jsem odpověď. Novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Proto bych chtěla panu premiérovi položit druhý dotaz. Může nám garantovat, že se toto varování Svazu obchodu a cestovního ruchu nenaplní? Chci ještě jednou připomenout, že navrhuji, aby se novela vrátila vládě zpět k dopracování, zejména o studii dopadu na malé zemědělce a zpracovatele, pro které může být tento zákon likvidační. A také o studii dopadu na cenu potravin.
I tento návrh zde již padl, a to od vás, od pana poslance Pavery a od pana poslance Kučery, který je ostatně dalším vystupujícím.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mí předřečníci už tady řekli spoustu informací, které jsou naprosto zásadní. Já jsem se k tomuto zákonu, k této novele, vyjadřoval také už v minulém jednání Poslanecké sněmovny. My jsme se zatím nedočkali žádné odpovědi. Já samozřejmě, a nevím, jestli už to tady někdo zmiňoval, teď na veřejných zdrojích je informace ohledně situace na Slovensku, kdy podle průzkumu potravinářské komory došlo po zavedení této novely zákona nebo obdobné novely zákona na Slovensku k poklesu zájmu o domácí produkci. Vinnou je tato novela zákona, kterou my tady dnes budeme schvalovat. Mluvili jsme tady nesčetněkrát, že novela zákona podporuje zejména velké dodavatele, kteří budou dále, vedle těch zahraničních samozřejmě, na pultech marketů. A jak už tady taky zaznělo, významnou tržní sílu mohou mít dodavatelé zejména toho zboží, které si obchodníci nemohou dovolit nenabízet. Co se tedy může stát? České výrobky se nedostanou nejen na pulty českých obchodů, ale taky se nedostanou na pulty zahraničních obchodů. To vše dle mého povede k jednomu, a to k likvidaci malých dodavatelů. Do kroků vlády, která se rozhodla házet klacky pod nohy malým podnikatelům a zvýhodňovat ty velké, nejlépe ty z koncernu Agrofert. Návrh na zamítnutí tady padl, já ho jednoznačně podporuji.
Děkuji, to bylo zatím poslední vystoupení do obecné rozpravy. Prosím.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Není tedy pravda, co tady říkal jeden z mých předřečníků, že ten zákon se tady projednává několik let. Projednává se tady ale už několik měsíců. Není totiž jenom ta dnešní rozprava, ale rozprava už byla vedena několikrát v této Poslanecké sněmovně. A není to jenom můj pocit, ale je to také prokázáno tím, že je předložen poslanecký návrh, který zcela ruší zákon o významné tržní síle. To znamená, nechtějí, aby tady byla regulace, aby tady byla otázka úpravy významné tržní síly.
Je to tak?
Ale to, co se stalo po roce 1948, je úplně něco jiného. Znovu říkám, kdyby si přečetl to vyjádření dnes ráno na webu Ministerstva zemědělství, měl by v té situaci naprosto jasno.
Potom pan předseda Kalousek, stále přednostní právo.
Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, panu kolegovi Sklenákovi. Samozřejmě je to vaše právo zavetovat to, ale myslím si, že tady bylo nějaké usnesení 642, kde je napsáno, nebo kde je zdůrazněno, že vláda bude pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu, což se nedělo. A je to ostuda, že si o to musíme říkat tímto způsobem. Právo na to máte, nechtěli jsme z toho dělat žádné divadlo, chtěli jsme pouze informaci a bereme to jako daleko závažnější a důležitější bod než některé, které jsou zařazeny.
Je mi známa minimálně od té doby, co jsem vás přijímal do strany. Je na vás, jak se rozhodnete v takové věci. Já jsem samozřejmě četl to, co jste ráno k tomu vydal. To je naprosto směšné. Ale my dobře víme, co jste tam říkal. Vy jste tam oslavoval kolektivizaci a družstevnictví. A na té brožuře s těmito skandálními výroky je znak a emblém Ministerstva zemědělství České republiky, kterou vy jste oficiálně zaštítil. Já chápu, že Faltýnkům a Babišům se tahle interpretace strašně líbí. Ale my vám ji nedovolíme.
Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které bude znít: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje šíření extrémního islámu a nelegální migraci za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Zásadní příčinou tohoto ohrožení je politika a fungování Evropské unie. Poslanecká sněmovna, vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky, vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii, a dále vyzývá vládu neodkladně připravit legislativní kroky definující šíření a propagaci islámského práva šaría a džihádu jako trestný čin ohrožující svobodu, demokracii a lidská práva. A nyní krátké zdůvodnění. Společným znakem těchto jevů bylo vždy to, že lidé na počátku vůbec netušili, že již rozpad začal. Ti, kteří na nebezpečí upozorňují, jsou označováni za extremisty a rušitele klidu. Tato Sněmovna se stala především vykonavatelem legislativní vůle EU. Tato Sněmovna má dnes ucpané uši a zakryté oči. Místo toho jsme uvěřili budování dokonale regulovaného multikulturního superstátu. Dámy a pánové, byl to jeden velký omyl. Dnes neřešíme havárii budování EU. Je to zákonitý důsledek fungování Evropské unie v těsné spolupráci s lobbisty bankéřů, zbrojařů a velkoprůmyslníků jak ze Spojených států amerických, tak z Evropy. Imigrační vlna je také důsledkem letité snahy zbrojní lobby rozvracet státy a vyvolávat občanské války všude tam, kde je nějakým způsobem americké lobby nepohodlný režim. Ukazuje se, že cesta současné evropské elity ničí jak země daleko na jihu či na východě, ale začíná ničit i samotné evropské země. Pokračování současné podoby evropské integrace ohrožuje základní zájmy českého státu a jeho občanů.
To neodpovídá vašim... Takže vy mi chcete tvrdit, že tou zavedenou slevou přijde stát o 4 miliardy ročně? No může se to stát. Respektive můžete, ale my vám budeme pořád připomínat čísla z vašich materiálů, ze sněmovních tisků. Nebo to je pravda a vy jste měli naprosto chybné odhady zase ve sněmovním tisku, kterým jste to zaváděli. My přece víme něco o tom, co jsou koaliční kompromisy. A když jsem si stěžoval podle vás, což je silný výraz, na to přehlasování, tak ne v Poslanecké sněmovně, ať si rozumíme. Já jsem jenom tak trošku ironicky popsal práci vaší sociálně demokratické Potůčkovy důchodové komise. O tom jsem mluvil, že tam nás vždycky přehlasujete, že ta komise je prostě formální a je k ničemu, že nehledá žádnou shodu, jenom má potvrdit vaše politické názory. A vím, že vládní většina má víc než opozice ve kterémkoli volebním období, a přijde mi to normální. Tak se za to fakt nemusíte omlouvat. Nám to přijde normální, že máte teď momentálně většinu, ale věčně ji mít nebudete.
Děkuji za slovo. Snad už naposledy k tomuto bodu. Ale k tomu, co zaznělo od pana předsedy Stanjury. Tragédií na tom je, že když řeknete nahlas a odcitujete přímo z vládního materiálu čísla Ministerstva financí, tak pan ministr financí řekne, že je to lež. A že to je z oficiálních vládních materiálů, to už si v podstatě žádný novinář netroufne napsat, až na čestné výjimky. To je trochu zoufalství té současné veřejné diskuse. Poprvně jsem šel do vlády až s ODS.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahájím hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování tak, jak to navrhl pan poslanec Laudát. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto předloženého návrhu. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Sociální výbor.
Jak všichni víme, je to problém komplementárně spojený i s veřejným zdravotním pojištěním.
Výbor pro zdravotnictví je tedy druhý návrh. Má ještě někdo nějaký návrh? Budeme hlasovat postupně. Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona zdravotnímu výboru. Kdo je proti?
Hlasování pořadové číslo 177, z přítomných 152 poslanců pro 30, proti 95, návrh nebyl přijat. Má někdo jiný návrh? V hlasování 178 rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, a to výboru rozpočtovému. Rozhodneme v hlasování 180, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Zároveň předám řízení schůze.
Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se být stručný, věřím, že to oceníte v tuto hodinu.
Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Radka Vondráčka, aby nám představil tento návrh. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nerad bych se opakoval po panu ministrovi, všechno podstatné tady zaznělo. To je tak zhruba všechno, ostatní bylo řečeno.
Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Nejsme v situaci, kdy vláda vládne necelý rok. No jak bojuje s hazardem? Koneckonců pan poslanec Brázdil říkal, že ho nezajímají peníze, že zvedne ruku pro to, co omezí přístup lidí k automatům. To slibovalo Ministerstvo financí a to tady není. Tak si řekněme jak. Tak za ministra Kalouska se zrušilo, a teď prosím uvádím čísla Ministerstva financí opět, já v podstatě žádná jiná čísla nikdy necituji, pan ministr to nemá rád, ale já mu věřím. Prostě to jsou čísla Ministerstva financí. Za pana ministra Fischera během úřednické vlády Jiřího Rusnoka se nezrušilo nic. Do té doby hazard zdaněn nebyl. Současné Ministerstvo financí pořád vypráví něco o nějakém zákonu, který možná předloží, a říká, jak je to těžké. A jediné, k čemu se dostalo, bylo, že podstrčilo svému poslanci primitivní parametrickou novelu, která neřeší vůbec nic, a už vůbec ne, co si přeje pan poslanec Brázdil. Tak kdo tady, dámy a pánové, podporoval a podporuje hazard?
Už jsem uvažoval, že to vzdám. Říká se takový vtip o Chucku Norrisovi, že je jediný, který dokázal postavit svůj rodný dům. Pro mě je ta otázka s návrhem, který projednáváme, spjata s tím, co chceme dosáhnout, protože to mi není jasné. Koncept koncentrovat a zdanit evidentně neodpovídá sociální distribuci hazardu. Samozřejmě je ale otázka, kdo drží náklady, které jsou spjaté s tím, jaké dopady má hraní na ty lidi a na rodiny. Takže to bych jenom kolegům dal k úvaze, jestli bychom to nemohli udělat.
Mám dvě faktické poznámky, a to Martu Semelovou a Michala Kučeru, a potom dvě řádné přihlášky do rozpravy - pana kolegu Volného jako navrhovatele a pana Ludvíka Hovorku. Pan poslanec Michal Kučera také s faktickou poznámkou.
Jenom krátká reakce na mého předřečníka pana poslance Gabala nad jeho morálním pozastavením, které peníze obce mohou investovat do sportu a které ne. Mohou investovat peníze z kouření? Z tučných jídel? Proto je investují třeba do sportu.
Děkuji panu poslanci Volnému.
A já vás zvu, protože, ano, to jsou ty mantry, to se stále opakuje. A víte proč? A každý, kdo podniká, ví, že ze zásob není daň. A navýšením exportu - také není daň, a navýšením investic - také není daň. Klidně můžeme tu debatu udělat. A já vám ukážu ten růst, my ho spočítáme, nechal jsem to přesně spočítat. A to všechno, když napočítáme, tak se blížíme 10 miliardám.
Než dám slovo panu premiérovi, ještě faktickou poznámku pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, po něm s přednostním právem pan premiér a pan předseda Stanjura.
Já vám prostřednictvím pana předsedajícího ve zkratce načtu jeden výpočet, pane ministře. Vy jste oceňoval nedávno nejlepší plátce daně z příjmů právnických osob. Dvacátý se pohyboval někde kolem 400 milionů. To samozřejmě ten živnostník tuhle možnost nemá, a proto ho pak musíme vydírat podobnými nesmysly, jako je EET. Takhle se dělají ty počty. A proto někteří velcí oligarchové potřebují držet v ruce tu legislativu, která by jim tohle umožňovala.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Babiš, po něm s přednostním právem pan premiér a pan předseda Stanjura.
Volné, nevázané peníze.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Babiš.
A v tom německá chemička má dvě miliardy zisku, takže tam se tvoří většina. Takže bych byl strašně rád, kdybyste tady zase nelhal. Je to sprostá lež a já to zásadně odmítám! A Agrofert je velký plátce daní i v Německu, i na Slovensku a dalších zemích.
To byla relevantní odpověď, já za ni děkuji. Pouze to koriguje onu legendu, že ten osvícený a moudrý vládce Agrofertu daní výlučně v České republice, zatímco ti ostatní zcela sprostě daní v zahraničí.
Tak teď už se dostane s přednostním právem na pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Ale já se chci omluvit panu Stanjurovi, panu Kalouskovi, že nebudeme jednat podle toho, co nám doporučují. Já prostě děkuji za všechny dobré rady, které jste nám teď dali v průběhu uplynulé rozpravy, ale musím říci, že moje zkušenost s tím, když jste mohli ta vaše doporučení a recepty realizovat v praxi, je prostě negativní. Já si nemyslím, že bychom zemi vedli dobře, pokud bychom se řídili vašimi radami. Vy jste přece měli možnost vaši politiku realizovat. Chci jen připomenout panu Stanjurovi, že vy jste si je rozhodovali, jak jste chtěli. Vy jste si nastavili jeho parametry. To nebyla sociální demokracie.